Nikdo z našich řad to nepodpoří. A já zkusím zdůvodnit proč. O tom jsem silně přesvědčen. Na tom je shoda. Proč zůstáváte na polovině cesty? V logice tohoto návrhu byste měli prosazovat zákaz prodávání alkoholu v restauracích. Protože bezesporu škodí zdraví. Ale nevím, jestli je pravdivá. A pominu poměrně komické vysvětlení, že tento návrh zákona má sociální funkci. Například vtipnou větou k seznámení: dobrý den, nemáte náhodou oheň? Před deseti lety možná byl problém najít nekuřáckou restauraci. Dneska to problém není. Proč to chcete uzákonit? Zdá se vám, že přibývají málo nekuřácké restaurace? Já myslím, že kolega Marek Benda jasně ukázal na některé absurdní paragrafy.
Já jenom vyjádření k vystoupení pana poslance Stanjury a pana poslance Bendla podle stenozáznamu, jestli pan poslanec chce objasnit. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jenom technickou k tomu. Proto mi dovolte, abych navrhl tento bod na zařazení jednání této Poslanecké sněmovny, aby návrh kolegů poslanců Kalouska a spol. o významné tržní síle byl projednán ještě před druhým čtením návrhu zákona o významné tržní síle.
Budeme hlasovat o té druhé variantě. Hlasování končím. To jsou dle našeho názoru všechny návrhy, o nichž bylo nutno hlasovat. První poprosím paní poslankyni Chalánkovou.
Já se omlouvám, protože těch návrhů bylo skutečně hodně, o kterých jsme hovořili. Z jedné strany slyším, že tito uprchlíci v počtu 152 lidí nebudou zařazeni do těch povinných kvót, které bychom měli teoreticky plnit směrem k Evropské komisi, na druhou stranu neustále vázne přesun těchto lidí právě z tohoto uprchlického tábora v Erbílu.
Bavili jste se tady o zákazech, jaké je to omezování svobody, a svoboda končí tam, kde začíná toho druhého atd., nebo začíná tam, kde končí toho druhého. Děkuji za pozornost.
Máme další dvě faktické poznámky. Prosím, pane poslanče.
Proč nezakážeme kouření? Proč nezakážeme prodej cigaret? Proč zakazujeme živnostníkům provozovat kuřácké restaurace? Já se ptám, proč pan předřečník nepředložil návrh zákona, kde skutečně zakáže prodej cigaret, kde cigarety postaví na stejnou úroveň jako ostatní drogy. Proč nepostavíme tabák na stejnou úroveň? Proč děláme ten pokrytecký krok, že zakazujeme živnostníkům provozovat kuřácké restaurace?
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji. Já pořád ještě přistupuji k tomuto zákonu s tím, že chráníme nekuřáky, ne že odrazujeme kuřáky. Pokud je to jinak, tak přehodnotím svůj přístup k tomuto návrhu zákona, který jsem připraven podpořit. Pak k té poznámce k elektronickým cigaretám, prostřednictvím předsedajícího. I vy sám jste tady několikrát hovořil o škodlivosti kouření tabáku. Tohle není ani kouření ani tabák. To se vypařuje roztok polypropylenglykolu, ve kterém je rozpuštěna nějaká koncentrace nikotinu.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi za dodržení času k faktické poznámce. Děkuji panu poslanci Petru Adamovi. Pan poslanec Štěpán Stupčuk také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já bych chtěl ještě znát odpověď na jednu otázku, a teď se obracím zejména na lékaře a předkladatele: jakým způsobem ohrožuje kuřák nekuřáka, pokud ten kuřák kouří v té stavebně oddělené části, kde s tím nekuřákem nepřijde do styku? To by mě fakt zajímalo. Buď si vyberu personál, který je kuřák, nebo to můžu provozně vyřešit, že to bude bez obsluhy.
Děkuji panu poslanci Stupčukovi. Pan kolega Kaňkovský ještě počká, paní poslankyně Miroslava Němcová je přihlášena k faktické poznámce.
Děkuji za slovo, dámy a pánové. Já jen k tomu termínu pokrytectví, které tady zaznělo.
Na druhou stranu nadační fond Generace 21 říká, že ze strany ministra vnitra -
Paní poslankyně, já se omlouvám, čas vám nastavím, ale poprosím kolegy, aby se ztišili. Opravdu je tady velmi špatně slyšet.
Takže proto bych ráda, aby se Poslanecká sněmovna tímto zabývala, abychom si vyjasnili, jaká ta situace skutečně je. Protože nemám k dispozici úřad, který by shromažďoval informace z jedné a z druhé strany a měl možnost rozhodnout, jak dál postupovat v této situaci. To znamená, že ji nemusím již celou opakovaně zde číst. Žádost těchto lidí byla doložena panu premiérovi, žádost o přijetí 152 pronásledovaných osob z území Iráku na území České republiky. Tento dokument je společnou žádostí 152 osob, které byly takto vyhnány ze svých domovů bez možnosti návratu v dohledné době. Dočasně nalezli nestabilní útočiště převážně v oficiálních i neoficiálních uprchlických táborech nebo volných objektech v oblasti Erbílu v Iráku. Takto se ocitli jako cizinci na území obývaném kurdskou většinou, kde se nemluví jejich mateřštinou, nerespektuje se jejich náboženství, kde pociťují, že nejsou vítáni, kde se jim dává najevo, že se s jejich přítomností do budoucna nepočítá, a kde se následkem nestabilní situace v regionu již nyní nacházejí stále v ohrožení života. V táborech ani mimo ně nemohou naplňovat často ani své základní životní potřeby a nevidí perspektivu své další existence. Tato žádost je doložena také přílohami, které mapují opravdu otřesné příběhy těchto rodin a těchto lidí, které nemám nyní prostor zde otvírat. Děkuji vám za pozornost.
Nyní prosím další v pořadí, to je paní poslankyně Černochová.
Děkuji. O to větší zklamání jsem dnes zažila z toho hlasování, které jsme zažili všichni před malou chvílí, kdy na základě veta dvou klubů, klubu ČSSD a klubu ANO, se můj bod nedostal na program této schůze. Takže se o to pokouším znovu. A znovu vám opakuji, že tato problematika je velmi vážná. Velmi se dotýká České republiky. Ale nechápu, jak je možné, že když jsme takto všichni ve shodě, že tento bod nezařadíte. Já si myslím, že je zcela v pořádku, aby náš zákonodárný sbor dal jasný mandát ať už předsedovi Poslanecké sněmovny, nebo premiérovi České republiky v tom smyslu, jaké zájmy České republiky má on před Evropskou komisí hájit. A tady skutečně dojde k zásadnímu porušení občanských práv a svobod. Jak jistě víte, Lisabonská smlouva umožňuje i jednu věc, která má název - tzv. žlutá karta. Já jsem skutečně od vás pochopila, že je i ve vašem zájmu učinit všechny možné kroky k tomu, abychom tomu zamezili. Takže vás znovu zdvořile opakovaně prosím, zařaďte tento bod na program schůze. Takže čím dřív přijmeme nějaké usnesení, tím lepší to pro Českou republiku bude. Já skutečně tady nechci nic jiného než to, co chcete vy, ale myslím si, že kdo jiný než zákonodárný sbor má v této věci přijímat usnesení? Při vší úctě k výboru pro evropskou integraci, nebo pro evropské záležitosti - vím, že se tam přijalo nějaké usnesení, ale to je málo! My jsme suverén jako Poslanecká sněmovna Parlamentu!
Ano, já děkuji. Táži se, zda má ještě někdo návrh k programu schůze. Není tomu tak. Je to Informace ministra vnitra o situaci křesťanů v Erbílu.
Též zarážející je tradičně vysoká míra tolerance české společnosti ke konzumaci alkoholu mladými lidmi. Zase je tam vzrůstající trend. Tam budu trošku stručnější. Podle výroční zprávy České republiky z roku 2013, kterou publikovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, je rozsah užívání drog obecné populace České republiky dlouhodobě stabilní. I když v roce 2013 došlo k mírnému nárůstu. Nejčastější užitou nelegální drogou jsou konopné látky, druhé místo extáze. Na dalších místech byly zkušenosti s užitím halucinogenních hub, pervitinu, amfetaminu, kokainu, LSD. V roce 2013 bylo v ambulantních psychiatrických zdravotnických zařízeních evidováno celkem 14 063 ambulantních pacientů s poruchami způsobenými užíváním nealkoholových drog bez tabáku, z toho bylo 8 970 mužů a 5 093 žen. Nicméně z nelegálních drog jsou i nadále nejčastější zkušenosti s užíváním konopných látek, kterou uvedlo celkem 42 % studentů. Česká republika se tím umístila v rámci evropského srovnání opět na prvním místě. Takže vidíte, že situace je vážná. Zkvalitnění právní úpravy v případě problematiky záchytných stanic, ale tam se ten problém trošku přesouvá do zákona o specifických službách. Je tam návrh samozřejmě o rozšíření dalších kontrolních orgánů. Není to pravda. To je kvalifikovaný odhad. Takže vidíte, že se těžko dá říci, že by to mělo nějaký finanční přínos. Dopady na územní samosprávné celky samozřejmě mohou být, protože se tam mluví o legislativní úpravě záchytné služby a to může přinést vyšší zátěž rozpočtu územních správních celků. Sociální dopady negativní to nemá a dopady na životní prostředí v podstatě jsou minimální. Pouze v uzavřených prostorech můžou být daleko větší. Myslím si, že ministerstvo to zpracovalo velice pečlivě. A varianta nulová je stávající stav.
Mně to připadá, že snaha regulovat elektronické cigarety je jenom takový buď bílý psík ministerstva - víme, že to tam dáme, a pak to vypustíme, aby se aspoň něco smělo -, nebo je to takové: no my vás kuřáky nemáme rádi, tak vám zakážeme úplně všechno. Ale žádný jiný smysl a význam to nemá. Nikdo neví, jestli je to škodlivé, nebo neškodlivé. Z tohohle titulu po zprávách Světové zdravotnické organizace bychom měli zakázat červené maso a klobásy z něj vycházející, které jsou podle jejich tvrzení stejně škodlivé jako cigarety. Když tam náhodou bude roh, pak v místnosti jste a zřejmě se tam kouřit nesmí. Nemluvě o stanech a dalších věcech. To jsou takové krásné nápady, které zřejmě mají zabránit tomu, aby lidé začali stavět stany a chodili kouřit do stanů. Ale jejich faktické výsledky budou nesmírně rozporuplné rozhodování, protože co když tedy ten bude v rohu nebo nebude. Mě by opravdu zajímalo, pane ministře, co jsou prodejny s převažujícím sortimentem zboží určeného pro osoby mladší 18 let. No hračkářství, tomu rozumím. To zboží je tam nepochybně určené pro osoby mladší 18 let. Že je určené taky pro starší osoby, to už tam neřešíte. Ale já nevím, co tahle definice je, neznám ji z žádného jiného předpisu, pokud je mi známo. Já nevím přesně, co se tím myslí. Ale zboží určené pro osoby mladší 18 let je opravdu tak neuvěřitelně široký výčet. Protože my starší už bychom cukrovinky jíst neměli, protože z toho tloustneme. Ale možná že to jsou i jiné obchody. Pokračujme dál. Výrobky napodobující tabákové výrobky a kuřácké pomůcky je opět debata, která myslím, že už byla vedena mnohokrát. Ale jestli si ministerstvo myslí, že čokoládová fajfka někoho navede k tomu, aby začal kouřit, tak možná je dobrý důvod to zakazovat. Máme nějaká obecná pravidla, co se smí dělat s údaji podle zákona na ochranu osobních údajů, co se smí dělat s údaji, které sbírám o svých zákaznících. Náhle v případě tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření - to už taky nevím, co je - dochází k tomu, že jsou to pravidla nějaká úplně jiná. Někdy se předávat smí, tady řekneme: Je to tak citlivý údaj, jestli si někdo koupil cigaretu, že ho opravdu nesmím předat nikdy nikomu za žádných okolností. Na mezinárodních letištích, ve veřejných budovách povolujete zřídit kuřácké místnosti. Ve veřejných budovách někdy bývají, někdy nebývají. Zvláštním způsobem ale v ostatních veřejných budovách ve smyslu kina, divadla, výstavní a koncertní síně, sportovní haly, vnitřní prostory pro dobu pořádání kulturní a taneční akce náhle tu možnost zřídit kuřárnu nepovolujete. Já se ptám, proč to tak je. To samé děláte ve všech prostorách stravovacích služeb. Omezení dostupnosti alkoholických nápojů. O té se zatím téměř vůbec nemluvilo a já na ní chci ukázat další absurdity návrhu zákona. Jsem opravdu zvědav, jak dopadnou moravští vinaři se svými sklípky. To by mě zajímalo. No, je to roztomilé. Já si myslím, že v případě prodeje máte pravdu, v případě podání samozřejmě rozumný rodič své děti učí pít alkohol od nějakého rozumného věku a nevím, jestli to musí být zrovna 18 let. Ale věřme tomu, že domů nám ještě nepolezete a že bude obtížné toto prokázat. Tak kdybych ještě řekl, že jí to nesmíte v hospodě prodat, tak ještě pochopím. Ale představa toho, že vládní návrh zakazuje podat, to znamená, když mám doma večírek, tak budu takhle pořád koukat po té společnosti a říkat: No, ty už jsi zjevně ovlivněn, to znamená, že tobě už nesmím ani podat! A budeme se takhle pomalinku škrtat v té společnosti. Rozumíte těm absurditám, co ten návrh zákona se pokouší říct, co se snaží regulovat? S mnoha z vás už jsem v nějaké restauraci seděl.
Připraví se pan poslanec Novotný s faktickou poznámkou.
Hezký dobrý večer, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Nedávno jsme viděli a slyšeli, že Helmut Schmidt, bývalý kancléř Spolkové republiky, se dožil 96 let a kouřil 40 cigaret denně. Můžeme říct, že to je výjimka, která potvrzuje... Jsem. Je tady tisíce hospod a já jsem v té jedné třeba pracoval kdysi, byť tak nějak nad rámec svého úvazku, kde chodí ti vesničtí si dát viržinko, cigaretu, na karty. A těm budeme zakazovat tedy kouřit? No na to jsem tedy zvědavý.
Pokračujeme faktickou poznámkou pana poslance Martina Novotného.
Problém tohoto zákona je v tom, že je tak striktní, že to zakazuje absolutně ve velmi ostré hranici. Já to taky takhle vidím.
Děkuji za slovo. Já si myslím, že v restauraci se z podstaty věci nemá kouřit. To tam prostě nepatří. Do hospody děti podle mého soudu nepatří. A tady bych si vypomohl i nějakým historickým výkladem. Tak já jenom abychom si tady nezaměňovali ty pojmy restaurace a hospoda. Tam se prostě kouřit nemá z podstaty věci. A bavme se prosím o tom.
Nyní faktická poznámka pana poslance Jana Birkeho. Připraví se pan poslanec Antonín Pavel.
Děkuju vám za slovo. Kolegyně, kolegové, dovolte, abych se představil. Posledních pět let jsem kouřil 50 cigaret denně. To je fakt. Pane ministře, nedokážu si představit, kolik ta operace stála. Jenom to odhaduji. Musím říci, že tohle je příběh reálný, který se stal. A já jsem toho svědkem na svém vlastním příkladě. Chci říci jednu jedinou věc. Já jsem ten strach dostal. A od té doby pět měsíců nekouřím. Tak mi držte palce.
Pan poslanec Pavel . Prosím, pánové.
Pak tu máme malou podskupinu, která je proti elektronickým cigaretám. Jsem v té skupině, která si myslí, že to není zákon, kdy zakazujeme kouření, ale je to zákon, kdy chráníme nekuřáky. Takže já přeskočím to, co už jsme slyšeli. K paní poslankyni Lorencové prostřednictvím pana předsedajícího. Já to nepovažuji za ztracený čas. Já jsem se dozvěděl plno zajímavých věcí. Já jsem to poslouchal celou dobu, na rozdíl možná od vás, a dozvěděl jsem se plno zajímavých věcí jak ze strany odpůrců tohoto zákona, tak ze strany těch, kteří ho podporují. Měli jsme tady zajímavou studii o tom, kde, ve kterém státě jak to funguje. Bylo to tedy dlouhé, ale bylo to zajímavé. Pan poslanec Jandák na mě něco volal. Tím bych uzavřel svoji možná trošku humornou vložku, ale je to pravda, taková manželství existují. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci a budeme pokračovat.
Děkuji vám za slovo. Já přesto chci apelovat na váš zdravý rozum při rozhodování o tomto návrhu. To není pravda! Podle platné úpravy je přeci provozovatel zařízení společného stravování povinen u vstupu do něj označit, jestli jde o nekuřácké zařízení, kuřácké zařízení nebo zařízení s vyhrazenými prostory.